Bylo mi opravdu velkou ctí být sice velice krátkou dobu, byly to jenom tři dny v tomto týdnu, a já děkuji za to, že jsem měl možnost vás řadu osobně poznat a s řadou z vás osobně si promluvit a s řadou z vás si vyměnit názory, i když nebyly třeba v tu chvíli úplně totožné. A já doufám, že tímto svým rozhodnutím je nezklamu. Já vám moc děkuji za to, že jste mě vyslechli. Mějte se moc hezky, držím vám palce. A nedržím palce jenom vám, ale držím palce celé České republice, tak abychom ji budovali k obrazu svému, tak jak potřebujeme, aby byla.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych dojatě poděkoval paní hejtmance Jermanové. Chci jí popřát hodně úspěchů na kraji a chci vyjádřit své hluboké zklamání nad tím, že ji nenapodobil pan Jiří Hlavatý a nepřinesl mi jutový pytel. Mohl jsem mít svetřík na neděli, pytel na všední den.
Pokud se nikdo nehlásí s přednostním právem, tak otevřu bod
Tak dámy a pánové, budeme pokračovat. Omlouvám se, že jsem se zapovídal s panem předsedou klubu ODS, a předávám slovo předsedovi volební komise.
Děkuji. Neobsazené místo můžeme naplnit, obsadit novou druhou volbou, kam by měly být podány nové návrhy. Nebudu teď proces v žádném případě urychlovat, nechám to na dohodě předsedů poslaneckých klubů a politických frakcí. Až podle informace, kterou za volební komisi obdržíme, bychom vyhlásili lhůtu.
A mám zde tři přednostní práva. První pan Hamáček jenom poděkuje za zvolení.
Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem to nestihl po vyhlášení výsledků prvního kola, tak činím až teď. Já bych chtěl všem poděkovat za důvěru, velmi si toho vážím a těším se na další spolupráci.
Nový předseda, nové pořádky. Nedá se slovo podle toho, jak se přihlásím, ale podle toho, co kdo řekne. Ale v pořádku, plakat nebudu. Je nás tady 200, 115 tvoří hlasovací většina v Poslanecké sněmovně, to je ANO, SPD, KSČM. Za druhé - je to demonstrace síly. A nebojte se, nebudeme si stěžovat, nebudeme plakat. No to je docela levný ústupek, když se rozdává z nároku jiného. Ta tady evidentně vznikla, hlasovací většina existuje. Tak jsme to viděli. A takhle by to bylo pořád! Nepolíbili jsme prsten, takže jsme tu funkci nedostali. Prosím o přestávku v délce 90 minut, abychom se mohli poradit, jak budeme postupovat dále na této schůzi.
Nezvolit předsedu druhé nejsilnější strany je nejenom v přímém rozporu s těmito prohlášeními, ale je to také porušení všech nepsaných zásad, které vždy v Poslanecké sněmovně platily a patří k oné řekněme politické kultuře.
Další v pořadí pan předseda Bartoš s přednostním právem, poté pan předseda Kováčik, poté pan předseda Bartošek, poté pan předseda Farský.
ODS skončila ve výsledku voleb jako druhá strana a její kandidát nebyl v druhém kole zvolen. My jsme se tady bavili o kultuře, někomu to možná přišlo trochu legrační. A pirátští poslanci a poslanecký klub dodržel to, co řekl, my jsme hlasovali pro pana Fialu.
Rozumím té matematice, kterou tady pan předseda klubu ODS předestřel. Nicméně volba je tajná. Koukal někdo někam někomu na hlasovací lístky? Já třeba jsem pana kolegu Fialu volil v prvním i ve druhém kole. Jak to, že jsem započítán do těch 115, který nevolil, panem kolegou, předsedou poslaneckého klubu ODS? Prosím pěkně, pojďme dál. Pan kolega Fiala zvolen podle mého soudu, nebo kandidát ODS podle mého soudu zvolen bude.
Za lidovce mohu říci, že jsme jej podpořili. To, co je pro mě zjištění, to je pouhé konstatování, že Demokratický blok zastupuje 48 poslanců této Poslanecké sněmovny. Minimálně bych považoval za správné a lidsky slušné, aby předseda druhé nejsilnější politické strany po volbách měl zastoupení v jedné z nejvyšších ústavních funkcí.
Ta čísla jsou jasná. Párkrát tady v tomto týdnu zazněla slova o potřebné velkorysosti. O tom, že vítěz voleb dosáhl úžasného výsledku. Ale žádný z těch minulých vítězů voleb, který měl více než tento vítěz voleb, se nikdy nechoval takto silově a takto demonstrativně silově. Tady chybí absolutně jakákoliv velkorysost. Tady se jenom demonstruje síla. A není to... dneska to tady proběhlo takto veřejně a viděli jsme to při tom hlasování při druhém kole, kdy jsme viděli, jak se hlasovalo. Já pořád jsem přesvědčen o tom, že snad ne všichni lidé, kteří byli zvoleni za ANO, s touto koalicí, která se tady tolikrát už tento týden zopakovala, souhlasí. Schůzku jsme skutečně dostali 8. listopadu. A na konci té schůzky, která vůbec nebyla o jednání, ale na které bylo jenom řečeno: tak nám řekněte, jak si to představujete. Závěr od zástupců ANO bych jednoduchý. Zapsali si, co jsme říkali, a tím to skončilo. A řekli, že se nám v dalším týdnu ozvou. Neozvali. Když jsme zažádali o náhradní termín, nedostali jsme ho. To není velkorysost. To není jednání. To je jenom demonstrace síly, kterou nám tady teď předvádí hnutí ANO se svou nevyřčenou koalicí s SPD a komunisty. Včera to proběhlo úplně stejně na tom jednání předsedů výborů. Po tom, co jsme se hodinu přeli o tom, jestli výbor má mít 18, nebo 19 členů. Bylo nám nadiktováno, kdo bude předsedy výborů, ale o tom už se debata nepřipouštěla. Když jsme ji v jednom případě otevřeli, jenom jsme říkali "Fakt je nutné, aby předsedou bezpečnostního výboru byl zástupce okamurovců, a ještě člen, který se v minulých dnech takovým způsobem ukázal jako nekompetentní?", tak nám bylo panem Faltýnkem a panem Fialou odpovězeno, že o tom se debata vůbec nepovede. To nejsou jednání. To je diktát! To jsou ultimáta. Ber nebo neber. A dneska nám to znovu ukázalo. My se snažíme být vstřícní. Víme, že jsme ve volbách nebyli zdaleka tak úspěšní jako hnutí ANO. Ale i tak zastupujeme 260 tisíc voličů jako Starostové a nezávislí. Přesto se dějí tyto věci, které se dějí.
Jestli to bude člověk, který lže úplně běžně jak na půdě Poslanecké sněmovny, nebo i v předvolební kampani. Já si nemyslím, že to je zrovna něco, na co byste měli být hrdí. Nicméně to je věc každého a je to demokracie. Respektujeme výsledky voleb. A nedozvěděli jsme se, že tedy je nakonec v té celkové dohodě nějaký. A já se ohrazuji proti tomu, co říkal pan Faltýnek, že by nám byl ten výbor nabídnut, ale bylo nám sděleno, že bychom ho měli mít. To se nikdy nestalo. Takže jeden z nich lže. A jestli to je jeden, nebo druhý, to já jim nebudu dělat soudce. Ale každopádně my jsme nikdy nabídku na jednání o vládě nedostali. A byl bych rád, aby tato nepravda už dále nezaznívala. My jsme řekli svoje podmínky již před volbami a tyto podmínky platí, to jsme na jednání potvrdili. A když jsme se zeptali, jak si představují vládní angažmá a uspořádání vlády, tak řekli, že to není na pořadu dne, že ta debata je o vedení Sněmovny, o výborech, což bylo i vlastně při svolávání deklarováno. A jsem rád, že se konečně kluby včera sešly - a vidíte, s jakým výsledkem. A já souhlasím s kolegou Stanjurou. Ten, kdo nepolíbí prsten, tak je za to... prostě mu je jasně ukázáno, kdo je tady šéf a jak to vypadá. A ti, kteří pro to hlasovali, tak se k tomu přidali, k těmto manýrům. A je to samozřejmě na každém z vás. Já to samozřejmě nebudu nějak hodnotit. Kdo jsem já, abych druhého nějakým způsobem kritizoval z tohohle pohledu? Já určitě nejsem taková morální autorita. To v žádném případě. Já jsem přesvědčen, že je velmi důležité, abychom si ty věci řekli, a není to žádná hanba. Ale tak to řekněte dopředu a řekněte, že vám nevyhovuje třeba konkrétní kandidát za ODS, vy, kteří jste ho nevolili. Já jsem to od nikoho neslyšel.
Mohl jsem říct 120, 90 by nám mělo stačit.
K tomu, co tady řekl pan předseda klubu Fiala. Ale já se potom ptám, kolikrát jste vy, vaši poslanci, podali stížnost na radu v nějakém konkrétním podnětu? Takže ono jenom tak jednoduše říkat a kritizovat a kopat je strašně jednoduché. Takže zamysleme se nad tím, když volíme, koho volíme, jak ten člověk je věrohodný.
Co se týče České televize, tak my s Českou televizí samozřejmě nemáme žádný problém. Takže asi sami cítíte, jak je složité posílat nějaké stížnosti na Radu České televize, kam nás odkazuje pan ministr. Ale já myslím, že tato debata sem dnes vůbec nepatří.
Já vám děkuji, pane předsedo.
A my to nechceme rozhodovat, kolikátí máte být. A mluvíme tady o ustavení orgánů Sněmovny. O ničem jiném. A to je vše a nic jiného v tom prosím nehledejte. A kdo v tom hledá něco jiného, tak už je to politika a už je to politikaření.
Je vidět, že jste opravdu demokrat, jak má být.
A teď jak z toho.
A já v této fázi otevírám rozpravu a prosím opět pana předsedu Faltýnka.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Zeptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Samozřejmě pokud by zde zazněl návrh na oddělené hlasování, jsem připraven mu vyhovět. Je to hlasování číslo 15, přihlášeno je 189, pro 186, proti nikdo.
Ještě jednou zopakuji: do pondělí 27. listopadu do 10.00 hodin dopoledne.
Děkuji. Zeptám se, zda si někdo přeje vystoupit k tomuto sdělení. Vidím pana předsedu klubu ODS.
K tomu tedy vůbec nic. My jsme před chvilkou udělali nějakou dohodu na jednání mezi předsedou Sněmovny a předsedy poslaneckých klubů, tak bych prosil, ať se to dá do souladu. To je všechno.
Ano, je to připraveno k uvedení do souladu.
Dovolte mi vše uvést do souladu. A pak bude zapotřebí vyhlásit lhůtu na nominaci.
Ano. Takže v tomto pořadí prosím paní poslankyni Jermanovou.
Je to vlastně moje první a poslední vystoupení u tohoto řečnického pultíku v tomto volebním období. Nicméně neodpustím si ještě chvilku, pokud mi budete věnovat pozornost. Chtěla bych poděkovat svému klubu hnutí ANO za dlouhodobou podporu. A chtěla bych poděkovat jednomu svému kolegovi, díky kterému jsem se v minulém období mnohé naučila. Velmi jsem se naučila sebeovládání. Naučila jsem se tomu, kudy já jít nikdy nechci. A když dovolíte, ráda bych mu předala malý dárek, aby na mě nezapomněl, stejně jako jsem nezapomněla a nezapomenu já na něj. Takže pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, tady přijměte ode mě svetřík, ne mikinu. Do toho se fakt nevejdete, při vší úctě.
Já doufám, že bude zvolen kandidát za ODS. Je to druhá nejsilnější strana, je to opoziční strana, je to strana přes různé peripetie demokratická. Konečně, peripetie jsme měli všichni, pokud nejsme noví. I když mnozí noví obsahují velké množství politiků z jiných stran, takže mě vždycky baví, když někdo řekne, že není politik, a už je ve druhé straně nebo ve třetí nebo ve čtvrté u některých případů, a to včetně těch, kteří zastávají vládní funkce. Stejně tak bych chtěl na závěr říci - podívejte se ještě jednou, co říká například pan Okamura, co řekl po svém zvolení, co řekl dnes. A nad tím se prosím zamyslete, koho jste někteří z vás zvolili.
Já vám děkuji. Takže poprosím pana ministra Chvojku o slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. My jsme volili pana kolegu Fialu jako poslanecký klub ČSSD, a to z jednoho důvodu. Pokud by měla fungovat takhle, tak se mi to hrubě nelíbí. To znamená, já jsem z toho zklamaný.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil dvě kratičké poznámky. Já mám pocit, že jsem byl někde úplně jinde, pane kolego. Já nevím, proč tady říkáte kolegům nepravdy. Budu používat těchto jemných výrazů - nepravdy. A není pravda, jak vy říkáte, že my jsme ustoupili x-krát a ta druhá strana y-krát. A pokud se týká debaty o - z vašeho pohledu - diktátu o rozdělení těch výborů, tak já jsem pouze zrekapituloval těch x bilaterálních jednání, kde jsme slyšeli požadavky jednotlivých stran a jejich priority. A bylo to tak odprezentováno i včera vlastně jako nějaké závěry po tom našem společném jednání. Takže já jsem z toho jednání osobně měl dobrý pocit, a nemyslím si tedy, že to bylo nějaké konfliktní a diktát, jak vy to tady popisujete. A ty priority zazněly v průběhu těch jednání těch tří týdnů. Tak nevím, proč tady říkáte informace z nějakého jiného jednání. Já jsem asi seděl někde úplně jinde.
Já vám děkuji, pane předsedo. Upozorňuji, že jsme mimo rozpravu, faktickou nemohu udělit. Mám to chápat jako přednostní právo?
Já se jenom musím ohradit, co tady bylo řečeno o tiskové konferenci a panu Okamurovi panem Bělobrádkem prostřednictvím pana předsedajícího. Pane kolego Bělobrádku prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste tu tiskovku asi vůbec neposlouchal. My přece nejsme vůbec proti médiím. My budeme rádi poskytovat informace. Projevilo se to i před volbami. A nejenom my, ale i další jiné strany mají pochybnosti o jejich objektivitě a s takovými médii my prostě nebudeme spolupracovat. Média jsou důležitým, řekl bych, hlídačem demokracie v každé zemi.
Paní poslankyně, já se omlouvám, vy nemáte přednostní právo.
Děkuji za slovo. K panu Faltýnkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem na tom jednání byl a tak to bylo. To přesně byla včera i moje otázka, na kterou jsem odpověď nedostal. Na to jsem odpověď nedostal. Takže přesné hranice jakékoli dohody byly ty, které dovolí koalice ANO, SPD a komunisté.
Pan předseda Stanjura, poté pan předseda Bartošek.
Možná stokrát. Já tomu rozumím. No, můžeme volit příště. Nečekejte to! No a máme výsledek. To je poměrně hodně. My to respektujeme. Jenom si nechte těch pokryteckých řečí o tom, jak vy respektujete poměrný systém. Nestyďte se za to! Máte tady většinu.